Musí si nechat postavit nosnou konstrukci systému a teprve potom požádá o podporu na pořízení vlastní technologie. Je to sice v souladu se zákonem a pokyny pro příjemce podpory, jenom to žadatelům zbytečně komplikuje život.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za interpelaci, vážený pane kolego.
Zaznamenávám váš procedurální návrh. Zahajuji hlasování. Děkuji, to je procedurálně jiný návrh, takže o něm nechám hlasovat. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji. Poprosím o klid a otevírám rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo.
Vzhledem k tomu, že v té odpovědi nebyly uvedeny věci, o které jsem žádala, tak jsem podala rozpor. Já jenom ke kolegům z ANO prostřednictvím pana předsedajícího. Pan ministr se mi omlouval a domluvili jsme se, že tuto interpelaci uskutečníme na příštích písemných interpelacích. Co je na tom usnesení tak špatného, nebo na tom návrhu tak špatného, abyste takovýto návrh nemohli podpořit? Proto vás ještě jednou prosím, abyste podpořili tentokrát můj návrh s tím, že interpelace by měla být přerušena do přítomnosti paní ministryně. Myslím si, že jsou to věci, o kterých se zde můžeme bavit, jsou to velmi konkrétní věci, o kterých tady hovoříme. Takže nevím, proč by se taková věc nemohla projednávat zde na plénu. A doufám, že to podpoříte.
Také děkuji. Registruji tedy váš procedurální návrh přerušit tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Já vám děkuji. Přerušujeme tuto poslední interpelaci. A jelikož není žádná dohoda o využití zbývajícího času, přerušuji jednání Sněmovny do 11 hodin, kdy budeme pokračovat ve schváleném pořadu.
A všechny automobilky vám řeknou - velký problém. Spojené státy odstoupily. Naši hlavní konkurenti to ani nerespektují. A samozřejmě naše ERÚ - ERÚ je teda nezávislé, nevím, proč v minulosti bylo měněno na tu strukturu, jaká je, ale dobře, to asi není jako téma. Ale ve finále samozřejmě to ERÚ by mělo mít zájem hlavně na tom, aby ceny energií a tepla byly pro naše občany přijatelné, ale ony stoupají. A to je špatně. A samozřejmě ten dopad je ta cena těch povolenek. Takže je to problematika, kterou řešíme s paní ministryní Novákovou -
A nyní prosím s interpelací pana poslance Kolovratníka.
Kolegyně, kolegové, vážený pane premiére, dobré odpoledne. Jinými slovy NKÚ říká, že to tempo je pomalé. Já musím říci za Poslaneckou sněmovnu, že děláme maximum, že investorům pomáháme v té legislativě.
Já děkuji za přesné dodržení času. Než pan premiér dorazí k mikrofonu, tak se nám omlouvá pan poslanec Koten od 16 hodin. A já žádám pana premiéra o odpověď na přednesenou interpelaci.
A my příští rok slavíme 30 let a kolik jsme toho postavili? Tady stavěl Řebíček, ale ten stavěl přes svoji firmu, tak to bylo jasný. Takže stavíme. A teď se to snažíme dohnat, ano. Škoda, že jsme nepostavili ten Hradec - Olomouc, tam jsme to stavěli 37 let. A v prosinci 2016 jsme konečně dostavěli Praha - Ústí, 32 let. Tak to jsou ty výkony v minulosti. A taky je rozdíl v tom, že jsme jasně řekli, že od momentu, když já jsem byl ministr financí a jsem ve vládě, vždycky byly peníze a budou. V minulosti obce nechtěly obchvaty, ani města, a teď samozřejmě to všichni chtějí a je to pro nás velice důležité. A samozřejmě mobilita lidí v čase, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě.
Já děkuji za odpověď. Přesto poprosím, pane premiére, možná o upřesnění vašeho pohledu, a to financování.
Samozřejmě pravdu máte. Leccos se dá omluvit. Tak ale aspoň to trošku dorovnejte, protože program máte určitě lepší než oni.
Děkuji.
A dělám to pravidelně. Nekopu se do zadku, pracuji od rána do večera a každý se o tom může přesvědčit. Věřte mi, že každý se o tom může přesvědčit, že pracuji. Pracuji velice intenzivně.
Postoupíme k další interpelaci, kdy bude interpelovat pan poslanec Rakušan ve věci informací tajných služeb.
Hezký den. Té odpovědi jsem se dočkal takové polovičaté. Měl bych několik konkrétních otázek k danému tématu. Podle veřejně dostupných informací, a omlouvám se panu premiérovi, pokud jsou špatné, ale vycházel jsem ze zpráv, které do prostoru vypustil pan ministr Ťok, nebylo toto téma zařazeno na dnešní zasedání Bezpečností rady státu. Chtěl bych se zeptat proč. Například naši sousedé ze Slovenska zprávu své informační služby zařadili neprodleně, a dokonce v rámci potenciální špionáže vyhostili jednoho ruského diplomata.
Děkuji za přesné dodržení času. Než pan premiér dorazí k mikrofonu, přečtu omluvu.
Informace, které tam jsou, víceméně jsme znali už z minulosti. Nerozumím ovšem tomu, proč jsou překvapení politici. Stejná podobná varování, o jakých se v nich píše, dostávaly všechny vlády před námi. Já se můžu jenom ptát, jak s těmito varovnými zprávami nakládaly. Za moji vládu můžu ujistit, že každé informační zprávě, tedy i od BIS, kterou obdržíme, věnujeme maximální pozornost. BIS popsala, jak výrazně se mění bezpečnostní situace a na co bychom se měli připravit.
Další otázka je, jak jsou členěny souhrnně i do regionů vlastně počty člověkohodin měsíčně zaměstnanců lékařů a zaměstnanců zdravotnického personálu nelékařského. Čili jak máme tu náročnost na technický versus zdravotnický personál. A potom finální otázka, jaké jsou záměry vlastně s tou transformací na komplexní centra doprovázení právě pro ty rodiny s dětmi s těžkým postižením, které potřebují extra podporu. Můžou to být rodiny biologické i pěstounské. A to je v podstatě to klíčové, aby se všem dostalo stejné podpory.
Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka na paní nepřítomnou ministryni Janu Maláčovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně k mému dotazu a k mé interpelaci na paní ministryni Maláčovou. Jak je pro vás důležité téma doby vyřizování příspěvku na péči a práce posudkových lékařů, protože já jako poslanec se v terénu často setkávám s tím, že se na mě obracejí poměrně zoufalí lidé, kteří řeší několik měsíců agendu vyřízení příspěvku na péči. Tak se chci zeptat, co s tím plánujete dělat. Je to pro ně velice těžká životní a sociální situace. Jestli k tomu jsou nějaké i finanční motivace při odměňování těchto lidí. Takže prosím pěkně o odpověď. Jaké konkrétní kroky v tom chystáte, s jakou časovou osou, kdy lze očekávat změnu vůči těmto klientům v rámci sociálního systému.
Na tuto interpelaci rovněž bude odpovězeno písemně. Ještě k omluvě paní ministryně Schillerové. Paní ministryně odejde, protože paní poslankyně Věra Kovářová, která ji chce interpelovat, není přítomna v sále a zrušila své interpelace. V tuto chvíli se vypořádáme se zbytkem interpelací. Paní Věra Kovářová není přítomna, pan Martin Kolovratník stahuje svou interpelaci, paní Pavla Golasowská ruší své interpelace, Martin Kolovratník stahuje svou interpelaci a Věra Kovářová není přítomna, ruší své interpelace. Já tímto končím dnešní jednací den.
Taková dlouholetá výmluva byla - nemůžeme opravovat, protože je to plné sbírkových předmětů. Pane ministře, my v městské památkové zóně máme nejvýznamnější kulturní instituce našeho města. Je to další místo, kde probíhají kulturní akce, ať už je to Dům Petra Bezruče, což je bývalé sídlo hospodářské komory z první republiky, také renovované z prostředků města. Tam ty přípravné práce byly učiněny. V pozemním stavitelství ceny stavebních prací razantně stoupají za poslední období, už dávno se nedá vysoutěžit zakázka za cenu nižší, než je v projektové dokumentaci v pozemním stavitelství, nemluvím o dopravních stavbách. Já bych chtěl, aby pan ministr nebral tu interpelaci jako kritiku, ale spíš jako apel a žádost o pomoc, protože je to opravdu ostuda státu. V samotném centru městské památkové zóny. V tomto případě je to Ministerstvo kultury a jeho instituce.
V roce 2018 bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky. V mnoha případech jsou to památky v soukromém vlastnictví. Tady se hovoří skutečně o památce, která je ve vlastnictví státu. Já jsem už požádal a upozornil odbor památkové péče, aby v procesu schvalování a zpamátňování objektů bral v potaz i skutečnost, do jaké míry stát vůbec je schopen se o tyto památky starat. Velmi často se setkávám s tím, že obec, na jejímž katastru ta památka je, nemá zájem o prohlášení. Kraj nemá zájem, neumí ty památky využít, a stejně je památka prohlášena. Toto není památková ochrana a památková péče. Velmi často byla právě tato položka zmiňována, že by z ní mohlo být přesunuto do živé kultury. To jen na upřesnění. Dívali jsme se na divadlo, dívali jsme se tam na některé další věci.
Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Mám za to, že pan poslanec Stanjura nenavrhuje usnesení. Přesuneme se k další interpelaci, což je interpelace poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Je to na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Otevírám rozpravu.
Africký roh - terénní, zdravotní a výživová péče pro matky s dětmi.
Já také děkuji za dodržení času.
Já nemám zájem o doplňující, já mám zájem o odpověď na ten můj původní dotaz. Je to symbolická otázka. Samozřejmě tyto děti by se vrátily do svých bydlišť, do svých domovů v okamžiku, kdy tam bude bezpečno.
Tam jsou ti sirotci. A paní poslankyně byla v Řecku, vrátila se, napsala nějakou zprávu, ze které vlastně nevím, co vyplývá. Já s tím zásadně nesouhlasím. Já pokračuji v tom mém projektu. Tady je studie toho projektu pro 150 dětí. A my se syrskou stranou už máme, můžeme si vybrat tři pozemky. Každý má asi 25 tisíc metrů čtverečních. Takže to je projektový záměr na humanitární pomoc. A já jsem o tom přesvědčen. Takže ten projekt a ty představy paní Šojdrové od samého počátku jsou nesmyslné. Hřiště, škola, školka, ubytování. To znamená, to, co jsem řekl, pokračuji v projektu pro syrské sirotky v Sýrii - 150 sirotků. Tam se narodili, tam chtějí žít a tam jsou zvyklí.
Také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak dorazily další omluvenky.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, opravdu vám nevadí tristně nízká výše vaší účasti nejen na poslaneckých interpelacích, ale i celkově zde ve Sněmovně? Skutečně si myslíte, že poslanec, byť řadový, má tolik času, aby zde zbytečně vysedával nebo mluvil do zdi? Setrvalá absence některých členů vlády se již vymyká zdravému rozumu a poměrně přesně ilustruje přístup k zákonodárnému sboru, kterému jsou odpovědni. Domnívám se, že v jistém smyslu paralyzuje i činnost Sněmovny a nabourává principy Ústavy, na kterých je náš politický systém s přesně vyváženou dělbou moci vybudován. Ubezpečuji vás, že my poslanci býváme skutečně připraveni interpelovat, neboť ke své práci často potřebujeme okamžitou exekutivní reakci. Snad třeba jen z prosté slušnosti ke kolegům, kteří chtějí pro lidi skutečně, nikoliv pouze deklaratorně, něco dělat. Vaší nejlepší odpovědí by se mohlo stát přehodnocení tohoto velice rozvolněného přístupu.
Já také děkuji i za dodržení času a prosím pana premiéra o reakci.
No tak mě to samozřejmě mrzí, protože já jsem už víckrát apeloval na kolegy. Ale já určitě samozřejmě ministry vyzvu.
Ministerstvo vyhlásilo boj se suchem a je to jedna z jeho priorit, čehož já konkrétně si velmi cením. Nicméně rybářské svazy většinou jako zapsané spolky, které některé rybníky vlastní nebo mají ve správě, nemají dostatek finančních prostředků na to, aby rybníky udržovaly v takové míře, aby údržba těchto rybníků byla efektivní. A můj dotaz zní konkrétně na pana ministra, jakým způsobem a formou bude Ministerstvo životního prostředí podporovat revitalizaci těchto rybníků.
Děkuji za slovo i za dotaz nebo interpelaci pana kolegy Elfmarka. My to máme docela striktně rozděleno mezi rezort Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. A ono to vyplývá samozřejmě i z podmínek operačního programu, nebo operačních programů, kde my, jak víte, spravujeme operační program Životní prostředí a kam také spadají prostředky na výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci malých vodních nádrží. Proč to říkám?
Je zájem o doplňující otázku?
Bohužel ten rybník je doposud stále v nefunkčním stavu.
Dalším interpelujícím je pan poslanec Radek Koten, rovněž stahuje svou interpelaci pro nepřítomnost. A dalším v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová na paní ministryni Janu Maláčovou.
Co je úplně klíčové, je nedostatek stacionářů a potom nedostatek možností krátkodobé odlehčovací péče. Poslední otázka je k výpočtu vyrovnávací platby. Děkuji.
Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně, protože paní ministryně není přítomna.
Já mám zkušenost z rozpočtového výboru a vím, jak často, respektive jak skoro nikdy tam ministři nebo ministryně nechodí. Já netvrdím, že tam musí být na každém bodu, to určitě ne. Máme to všichni v pozvánce deset dnů předem, všichni víme seznam těch interpelací. A můžeme vytahovat statistiky, jaké chceme.
A to je všechno v tuto chvíli. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kováčika, poté pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ne že bych se chtěl zastávat nepřítomných ministrů a premiéra. My bychom si i dnes přáli, aby tady byli přítomni.
To jsou v tuto chvíli veškeré přihlášky, které mám, takže pan poslanec Munzar bude pokračovat.
Děkuji. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já si na začátek neodpustím poznámku, že je to vůči našemu času, času nás všech velmi neuctivé. Takže vám za tento kolegiální přístup děkuji. Já jsem to tady na začátku říkal. Říkal jsem, že je to ten důvod, proč navrhuji přerušení.
Ještě rychlá reakce. Tohle je unikátní systém, který užívá Ministerstvo obrany, utajený i z hlediska zpravodajských služeb. Takže hovoříme o unikátním systému. My víme, a je zpracován exit strategie, která je. A není pravda, že to je protizákonné. Jsou dva posudky na tuto zakázku, na tyto tři systémy zpracované. Já bych nerad, aby se tady fabulovalo, že je tady něco protizákonného nebo že Ministerstvo obrany dělá nějaké nezákonné kroky. S tím nemohu souhlasit a musím to jednoznačně odmítnout! To, že v minulosti, samozřejmě zabýváme se tím, že ty smlouvy byly takto uzavírané a vznikla určitá forma závislosti, to je, ale dneska to, jak já to uzavírám, nemám jiný zákonný legitimní rámec, než se s tím vypořádat takto. A opravdu bych nechtěl, aby to zaznívalo s tím, že tady dělá rezort nějakou nezákonnost nebo něco v rozporu se zákonem. Máme k tomu doložitelné dva jasně znějící a vypovídající posudky.
Další ústní interpelace je pana poslance Jana Farského na pana ministra Jana Kněžínka.
Vzhledem k tomu, že je to povinnost ex officio, vzhledem k tomu, že pořád ještě žijeme v právním státě, doufám, že tuto aktivitu vyvíjí Ministerstvo spravedlnosti.
Děkuji.